Ministr vnitra, SBU jmenovalo vyšetřovací komisi. Pravoslavná církev, její představitel se vyjádřil, podpořil Majdan. Vyjádření toho rabína neznám, ale mohu vám říct, že ta situace je složitější! Vím, že jsou tam démoni, kteří nám ožívají. Jsou velmi nebezpeční, ti démoni!
Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout, už to říkal náš pan předseda, a podpořit stanovisko ministra zahraničí a vlády České republiky. No, já nezpochybňuji, že ti lidé, kteří hlasovali ano, tam ten lístek vhodili.
Nyní ještě s faktickou poznámkou pan kolega Plzák a poté už pan předseda Schwarzenberg řádně s přednostním právem.
Vážené kolegyně, kolegové, byl jsem poučen svým stranickým kolegou, pozor na ty paralely. Slyšel jsem tady paralelu na ty Sudety, ale já vidím ještě větší paralelu. Vezměte si, že koncem druhé světové války osvobodila sovětská armáda území bývalého Československa, tehdejší Zakarpatskou Ukrajinu. Tam prostě byla cizí vojenská moc, pod jejím diktátem se tam udělalo referendum. A tato oblast, která historicky nikdy k Ukrajině nepatřila, se připojila k Sovětskému svazu. Já bych se chtěl zeptat, historicky se nechat poučit: Kdo tehdá protestoval? Kdo horoval za naše zájmy?
Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka od paní poslankyně Kateřiny Konečné.
Kolegyně a kolegové, dovolte mi se fakticky zeptat pana kolegy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího: Jak by asi dopadlo referendum k rozdělení Československa? Myslíte si, že byste to opravdu mohli udělat, kdybyste se lidí zeptali, co vlastně chtějí?
Děkuji i za dodržení času. A pan předseda Schwarzenberg má slovo s přednostním právem.
Nemyslím si, že by vystoupení, které jsem tady měl před časem, ztratilo význam. Je to bohužel spíš naopak. Referendum, které proběhlo na Krymu, bylo v rozporu s články ústavy Ukrajiny. Opakuji, v ústavě stojí, že Krym je integrální součástí Ukrajiny. Mně připadá důležité informovat vás o tom, co na Radě bezpečnosti proběhlo, protože Rada bezpečnosti sice nepřijala rezoluci o situaci na Ukrajině... A mimochodem, ta rezoluce také obsahovala pasáž, která se týkala referenda. Ano, je pravda, že nebyla přijata rezoluce. Jenom bych chtěl připomenout, že nebyla přijata díky vetu, které použila ruská strana. A to číslo mrtvých Ukrajinců je strašné. Jestli bylo prolito neuvěřitelné množství krve a ztracených životů, tak to byla právě Ukrajina. V této rezoluci vyjádřila Rada Evropy solidaritu s Ukrajinou a vyslovila se pro politické řešení krize za přispění Rady Evropy. A zároveň také pokládám za důležité to, co se odehrálo 14. března na Radě Evropy.
Děkuji za slovo. Já jsem spíš chtěl vystoupit s technickou po vystoupení předsedy Sněmovny Jana Hamáčka, ale když už to dopadlo takhle, tak se nedá nic dělat. Nicméně já už nechci komentovat situaci na Ukrajině, protože už tady toho bylo řečeno dost, hodně ještě řečeno bude a nota bene, ta situace se bude jistě ještě každou chvíli měnit. Ale kam chci obrátit pozornost vlády, je zpět právě k tomu, co říkal Jan Hamáček, co říkal i pan kolega Filip, abychom věnovali velkou pozornost obavám českých občanů žijících na Ukrajině. Tito lidé mají neblahou zkušenost s ukrajinským nacionalismem. Dnes poukazují na nárůst kriminality, banditismu, především v oblastech západní Ukrajiny. Tento růst násilí mají na svědomí radikální ozbrojené skupiny, které se hlásí k odkazu Štěpána Bandery. Není možné ignorovat obavy našich krajanů, kteří mají tyto zkušenosti s formou nacismu z doby druhé světové války. Chci také upozornit na to, abychom se v rámci protiruského postoje České republiky v této věci nedostali do jednoho šiku právě s těmito čistokrevnými nacisty.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Od té doby stále sleduji vývoj situace hlavně na Krymu společně s vámi, a myslím všemi, protože to je opravdu věc, která se týká nás všech. Já jsem na Ukrajině byla, byla jsem tam dvakrát. A znám i mnohé parlamentní poslance Ukrajiny, ale i z ruské Dumy. Týká se to zejména, řeknu, běžných občanů na Ukrajině. My si to uvědomujeme, ale ne až tak důsledně. Tak jak jsem poslouchala všechny své předřečníky, jsem velmi ráda, že paní poslankyně Miroslava Němcová jako předkladatelka toto zařadila do bodů jednání.
Proto tedy je zájem, aby ty věci byly i před soudem obhajitelné a prokazatelné. Základní odpověď je, že to vychází z jiného právního systému Spojených států a jiného právního systému Evropy. Pokládám to za naprosto nehájitelné a nepochopitelné. Nyní se zvolila jiná cesta. Pokud tato ratifikace v obou komorách ruského parlamentu bude úspěšná, dojde ke změně ústavy a vlastně k vytvoření nových subjektů federace. Takže celý schvalovací proces podle informací, které mám, má být ukončen do konce týdne. Říkám, ta předloha, o které jsem mluvil, nakonec použita nebyla, protože se zvolil jiný postup. Ale to předbíhám událostem. Tohle je kompetence, která přísluší premiérům a předsedům vlád členských zemí, kteří budou jednat od zítřka. Takže zpracovává se dopadová analýza právě třeba i na oblast energetiky, kde se zkoumají možnosti snižování energetické závislosti Evropy a států Evropské unie na Rusku. A samozřejmě i v souvislosti s touto prací mohou být přijímána potom další rozhodnutí.
Co v té diskusi tady provádíme? Vláda to prostě bude projednávat, bude se tím zabývat. Až tady budeme mít tu speciální normu, tak diskutujme o té speciální normě!
Dobré dopoledne ještě jednou.
Já jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zareagovat na svého předřečníka, který neinterpretoval slova a myšlenky pana kolegy Kalouska, ale prokázal, že je nepochopil. Třeba v Německu ve 30. letech to byla podoba, kterou všichni známe.
Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedo. Já mám pořád takový dojem, že tady trošku odcházíme od jadérka věci. Já nedokážu třeba pochopit tady z té pravé části spektra, proč tak vehementně bráníme tomuto zneužívání. Představte si, kolik nám sem jde například z východního Slovenska rodin.
To byla poslední faktická poznámka a nyní tedy se vrátíme k řádným přihláškám do obecné rozpravy.
Vrátím se k projednávání v petičním výboru. Diskuse byla velice zajímavá. Přesně o tom to je! My jsme v petičním výboru nakonec neschválili žádný z pozměňovacích návrhů, ani jsme ho nedoporučili, protože skutečně je to poměrně hra s ohněm, aby nedocházelo ke zneužívání českého zdravotnického systému. Prosím, myslím, že bychom měli fungovat jako demokratická země tak, že možná desetkrát važme, koho sem pustíme, ale v okamžiku, kdy ho sem pustíme, tak mu dejme práva řádných občanů. Nebo skutečně vážně tady chcete zavádět dvě kategorie občanů? Já bych poprosil pana Babiše, on tady několikrát opakoval a nevím, jestli to ještě opakuje při debatách v médiích - nejsme politici. My nemůžeme dělat černé pasažéry. Nám bylo pomáháno. A jaké chceme my zacházení ve světě, takové poskytujme také dalším. Na druhou stranu samozřejmě beru, my jsme tam byli upozorněni, že překotné schvalování pozměňovacích návrhů může znamenat poměrně rozsáhlé výdaje. A na margo toho, co tady zaznělo od některých řečníků. Víte, pro mě, když už tady je na našem území nějaká holčička nebo chlapeček, tak je mi šumák, jestli je z Ukrajiny, z Japonska, nebo Češka. Pro mě je to malá holčička! Takže prosím, podobné zavádějící sortování lidí si odpusťte! Možná naivita pouštět na své území lidi, kteří odmítli potom respektovat hodnoty té skupiny lidí, těch států, těch národů, ke kterým se uchýlili.
Omlouvám se, pane poslanče. Prosím tedy s faktickou pana poslance Adamce.
Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám kolegovi Zlatuškovi, že jsem takhle zasáhl do jeho příchodu sem k řečnickému pultíku. Ne proto, že jsou barevní, ale protože prostě se chovají tak, jak se chovají, a zneužívají dávky. To jsou občané Evropské unie!
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Chtěl bych upozornit na to, že se zde jedná o vyvolávání duchů, kteří v podstatě neexistují.
Zahajuji přerušené jednání. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky Jednání jsme přerušili před otevřením všeobecné rozpravy.
Situace se vyvinula úplně jinak. Od té doby, jak jistě všichni pozorujeme, se stala řada věcí. A tou nejdůležitější je to, že Ruská federace anektovala část území Ukrajiny, tedy Krym, a myslím, že bavit se nyní o usnesení, které jsem navrhla, už nemá smysl. Proto mám připravena usnesení, která už korespondují s událostmi, které jsou nyní v běhu. Týkají se jednak toho, co uslyšíme jako informaci od ministra zahraničních věcí. Jenom připomenu, že například polský Sejm se k této otázce postavil jednoznačně. Proto jsem v jemném optimismu. První by znělo - teď to říkám ne úplně učesaně, ale mám to připraveno. Druhý bod by zněl: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá anexi části Ukrajiny, tedy Krymu, a považuje tento krok ze strany Ruské federace za porušení mezinárodního práva." To je předběžný návrh usnesení, ke kterým samozřejmě budeme moci vést debatu. Děkuji vám nyní za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Prosím, máte slovo.
Myslím si, že od nás členů ODS nikdo nemůže očekávat, že bychom o sobě v tom výčtu hovořili jako o euroobčanech, ale od některých z vás vzhledem k vašim postům v Evropské unii bych i toto přirovnání očekávala.
Dále mám do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Hegera.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsou problémy, které nemají v dané době a v dané situaci žádné rozumné řešení. Prostě nenajdete řešení, které by pro svět bylo v současné době jednoznačné. Já o tom problému nechci mluvit, protože na něj existují odborníci. A to, co je navázáno na tento tisk, a to, co tu prezentovala paní zpravodajka zdravotního výboru, je, myslím, jednoznačné - že je potřeba se znovu, opakovaně tímto problémem zabývat a snažit se najít alespoň nějaké částečné kompromisní řešení. Protože pokud jde o to zdravotní pojištění, tak pravdu mají všechny strany. A na bázi veřejného zdravotního pojištění je to neřešitelné také, protože náš systém je limitován finančně. Děkuji vám za pozornost.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jen zopakuji pro ty, kteří hlučeli a nedávali pozor na začátku. Česká republika se k tomu má vyjádřit do 27. března tohoto roku. Na základě uvedené směrnice mají státy zajistit, aby cizinci, kteří na území České republiky chtějí pracovat, nebyli povinni žádat zvlášť o pobytové oprávnění a zvlášť o povolení k zaměstnání. Navrhuje se proto zavést zaměstnaneckou kartu, která bude nejen pobytovým oprávněním, ale také povolením k práci. O to tady jde. Všechny ty ostatní věci s tím souvisejí více či méně, spíše však méně. Takže prosím, věnujme se tomu, o čem máme jednat.
Táži se, zda pan navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečná slova. Ano, je tomu tak.
Takže za prvé z toho, co tady zaznělo. U hnutí Úsvit by mě to nepřekvapilo. A prosím, nejedná se pouze o nekvalifikované lidi.
A v tomto ohledu je potřeba říct, že není možné jednostranně podporovat moc, která se ujala svých funkcí způsobem, který odporuje zásadním evropským hodnotám. Jestli tedy ovládají onen Majdan, jestli skutečně mohou být těmi, kteří budou reprezentanty státní moci na Ukrajině. Proč není ochota vytvořit vyšetřovací orgán, který by řešil to, co se tam ve skutečnosti odehrálo? Válka jednotlivých skupin oligarchů pravděpodobně nemůže být vydávána za fungování demokratického právního státu. A v tomto ohledu, pokud budu respektovat názor KS Ukrajiny a většiny ukrajinského lidu, že má být zachována teritoriální jednota Ukrajiny, tak pravděpodobně pro to musíme nějakým způsobem přispět. Jeden návrh tady řekl předseda Poslanecké sněmovny. Nemám proti němu vůbec nic. To asi není smyslem takového opatření. Cítí se tam bezpečně? Cítí tam nějakou perspektivu, v tomto státě, o kterém si myslím, že by měl zůstat jednotný, demokratický a s evropskými hodnotami? Chceme to od nich, nebo je naším zájmem něco jiného? Teď myslím zájem České republiky. To jsou podle mého soudu zásadní kroky, které můžeme udělat my jako téměř sousední stát pro jednotnou Ukrajinu. To je podle mého soudu zásadní. Ten samozřejmě známe. Je to jeden z našich závazků a nezapomínejme na něj, protože to je jedno ze základních práv, které máme. I pro nás je velmi důležité a neměli bychom si nechat mluvit do toho, jakým způsobem budeme využívat vlastní zdroje a jakým způsobem budeme organizovat náš stát.
Než předám slovo panu poslanci Schwarzenbergovi, musíme se vypořádat se třemi faktickými poznámkami. S první přijde pan poslanec Foldyna, poté pan ministr Stropnický a poté pan ministr Zaorálek. Vydržte, protože faktická má přednost.
Já bych se prostřednictvím paní předsedající zeptal svého stranického kolegy, přítele a našeho ministra zahraničních věcí. Když mluvíme o mezinárodním právu a vyžadujeme po Rusku, aby platilo, je to stejné mezinárodní právo a stejná Helsinská smlouva, která neplatila na Balkánu, a teď chceme, aby platila v Rusku? Když mluvíme o ústavě Ukrajiny, je to ta ústava, která říká, že prezidenta může odvolat pouze buď on sám, nebo smrt, anebo impeachment? Je to ta ústava, která tedy odvolala prezidenta tímto způsobem? Moji kolegové, nedíváme se na to pokrytecky, že pro někoho někdy platí právo? Paní Clintonová vyprávěla ve své volební kampani, jak se svou dcerou běhala po letišti a kličkovala před snajpry. Deníky Reuters jí dokázaly, že nikde nekličkovala. Reuters říká: V té vesnici je jedna škola, jeden učitel, živ a zdráv.
Ukrajina se výměnou za záruky za územní soudržnost, jejichž signatářem je taktéž Rusko, vzdala jaderných zbraní.
Jsem rád, že po včerejším velmi důkladném jednání výboru pro evropské záležitosti i po dnešním vystoupení pana ministra zahraničí mohu konstatovat, že jako představitel opozice podporuji nejenom kroky vlády, dosavadní kroky vlády, které v ukrajinské krizi dělá, ale i způsob, analýzu, přístup k tomu, jak je tady představil pan ministr zahraničních věcí, protože, myslím, správně chápe to mimořádné nebezpečí ruského postupu na Krymu, potenciální ohrožení mezinárodního řádu, mnoha nebezpečí, která z toho vyplývají. Jediné snad, v čem bych se od něho odlišil, je to, že já se domnívám, že i ve střednědobé perspektivě tento postup Ruska ohrožuje bezpečnost České republiky. My jsme ráno na výboru pro evropské záležitosti měli přítomného pana premiéra, který nás seznamoval s pozicí České republiky před jednáním v Evropské radě, a samozřejmě že debata o dalším postupu vůči Rusku bude mezi evropskými zeměmi poměrně složitá. Ale mně není jasné, jakou pozici bude česká vláda při tomto jednání zastávat. Zda bude patřit k těm zemím - což si myslím, že bychom z důvodu našeho ohrožení i naší historické skutečnosti měli - zda bude patřit k těm zemím, které budou pro co nejpřísnější postup vůči Rusku a proti jasnému (?) "NE" této ruské politice. Takže to je moje otázka na pana ministra zahraničních věcí.
Chtěl jsem slyšet, v jaké situaci se nacházejí naši krajané, co je trápí, jakým problémům čelí. Musím říci, že to bylo velmi zajímavé, do jisté míry i smutné, protože naši krajané jsou opravdu v těžké situaci. Mají velkou obavu z budoucnosti. Jejich synové, někteří, dostali povolávací rozkazy, že musí nastoupit službu buď v národních gardách, nebo v ukrajinské armádě. Myslím si, že by to bylo důležité a to usnesení by tím bylo i vyváženější. K té obecné debatě mám pár poznámek. Je potřeba to jasně nazvat a je potřeba o tom takto mluvit. Na druhou stranu je také potřeba říci, že v minulosti ne vždy Česká republika k tomu přistupovala takto principiálně. Vláda se rozhodla jinak. Nicméně takovéto paralely a takovéto analogie nemůžou nijak ospravedlnit to, co se na Krymu stalo. Prostě řešení formou nasazení vojenské síly na teritoriu jiného členského státu je nepřijatelné. Nicméně ta věc nemá jen tento rozměr. Je to nový precedens z hlediska ženevských konvencí. Já vůbec nevím, jak by se postupovalo v případě nějakého konfliktu k takovýmto neoznačeným kombatantům. A to je věc, která je podle mne taky velmi nebezpečná.
Já bych vám, přátelé, rád řekl, že jsem velice znepokojen, když v různých denících a různých časopisech, plátcích v Evropě čtu, že někteří političtí představitelé řekněme některých extrémně nacionalistických stran s obrovským nadšením vítají výroky pana Putina o právu na sebeurčení. Konečně někdo přišel s tím úžasným nápadem! To je konec! Kdo má právo kde žít a budeme počítat počet obyvatel. Předtím tam žili Tataři. Přesně tohle jsou věci, které mají v sobě strašnou nebezpečnost, obrovský rizikový potenciál! Takže já říkám jako základní věc, na které bych byl rád, kdybychom se shodli. Přátelé, jeden výrok vám řeknu z projevu pana Putina. Říká: A zjistili, že jsou najednou jenom menšina. Ale ukázalo se, že ne. Chápete? Je to pravda, že byli Rusové utlačováni na Krymu?